Je to například podávání léků. Já tady zmíním podávání léků ústy, abyste si dokázali vůbec představit, co to znamená u takového pacienta, který má Alzheimerovu nemoc nebo demenci, podat mu lék, protože on sám není vůbec schopen. On si nepamatuje, že ty léky má užívat, samozřejmě není absolutně schopen si ty léky přijmout. A ten lék velmi těžko přijímá, protože takovíto pacienti vůbec nechápou, co po nich chcete. Když jim řeknete "otevřete ústa", tak oni vám nerozumějí, oni nechápou, co po nich chcete. Polkněte, vezměte si lék, to všechno je velmi zdlouhavý proces, velmi náročný, který vyžaduje specifickou komunikaci, specifický přístup. Nemůžete na ně zvyšovat hlas, nemůžete být rychlý, musíte počkat, když odmítají, protože potom jdou třeba do agrese. To znamená, že opravdu bez toho zdravotnického pracovníka se v těchto zařízeních absolutně neobejdete. Poté, když se vám podaří ten lék podat, tak musíte zkontrolovat dutinu ústní. Sdělit klientovi, že má vypláznout jazyk. Zase - často nerozumí, co se po něm chce. Protože oni nemají jenom tu demenci, ale oni mají pochopitelně i nemoci, které jsou spojené se stářím. To znamená, že tam jsou stavy po cévních mozkových příhodách. Jsou to pacienti urologičtí, mají gynekologické problémy, vyžadují očaře, ale také vyžadují úplně samozřejmě psychiatra, který za nimi dochází. To znamená, že vidíte, že pacienti v těchto zařízeních nevyžadují jenom...
Zvedaly se ceny zdravotní starostlivosti, léků, technologií. Museli jsme zvýšit platy. Víte, jaká tam byla nemocnost, jak jsme to neustále řešili. Nakonec jste to sledovali také, i když z opozičních lavic. A my jsme jim chtěli zabezpečit nejen důstojný život odpovídající nezpochybnitelné náročnosti povolání lékařů a sester, ale i dalších, dalšího obslužného aparátu, abychom zejména zabránili hromadnému odchodu kvalitních pracovních sil z oboru zdravotnictví do zahraničí. Já jsem z jižní Moravy - stejný problém Rakousko, úplně to samé. Musíme adekvátně ohodnocovat naše lékaře a lékařky.
Jakkoli je ten sál úplně poloprázdný, tak je s podivem, jaký hluk tady jsme schopni vytvořit.
Je tady, je tady. Odhadovalo se to. Nevymlouvám se, byla to veřejná služba a dělali jsme, co jsme mohli, tak jako děláte vy teď v této těžké krizi, která je také složitá. Takže jenom takovou stručnou komparaci. A pak si řekněme, jestli bylo, nebo nebylo zdravotnictví podfinancované. My jsme navýšili platby za státní pojištěnce o téměř 75 miliard korun. Byli jsme pod tlakem covidu, to je jednoznačné. A naše vláda byla tímto okamžikem zcela v odlišné situaci, než si kdokoli mohl představit v těch nejtemnějších snech. Jak jsem říkala, museli jsme se tomuto neviditelnému nepříteli postavit, semknout se, naučit se fungovat a tak dále. Bylo to prostě těžké období. Nechci už ho tady připomínat. A bylo zcela opodstatněné v důsledku aktuální situace. My jsme měli jediný cíl - zabezpečit vysokou kvalitu zdravotní péče a chránit zdraví českých občanů. Jestliže se nám takhle navyšují ceny, tak se nám to promítá všude. Rostou ceny léků. A ukázalo se to vlastně, my jsme to samozřejmě nemohli tušit, že přijde taková doba, že tady budeme mít dalších víc než 300 000 státních pojištěnců, myslím teď uprchlíky, o které se samozřejmě musíme postarat, to naprosto nezpochybňujeme. Ale je to další výdaj, další náklady. A ty peníze budou potřeba.
Další faktická poznámka je pan poslanec Miloslav Janulík, připraví se paní poslankyně Adámková.
Já mám opravdu alergii na to, když slyším, a zejména mě tedy zaráží, že to je z pravé části, kvazi pravé části spektra. Nic ani na světě, ani v medicíně není zadarmo. Nic na světě není zadarmo. Ani to očkování. To očkování hradí pojišťovna. Není ve zdravotnictví nikdy nic zadarmo. Ale moc vás prosím, nepoužívejte to.
Nyní je přihlášena s faktickou poznámkou paní poslankyně Věra Adámková a připraví se paní poslankyně Peštová. Prosím, máte slovo. Také děkuji. Nyní tedy je přihlášena paní poslankyně Peštová a připraví se s faktickou pan poslanec Brázdil. Prosím, vaše dvě minuty.
Dobrý den, vážená paní předsedkyně. Ale ve své podstatě, pane ministře, prostřednictvím paní předsedající, kdybyste nás neomezili na čase, tak bychom to i dokonce rádi řekli.
S další faktickou je přihlášený pan poslanec Brázdil, připraví se pan poslanec Babiš. Prosím, vaše dvě minuty. Hlásíte se s přednostním právem, ale v tom případě faktické poznámky mají přednost. A tudíž teď je přihlášen pan ministr Stanjura, následuje s přihláškou k faktické pan poslanec Bureš. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Asi se tady špatně šíří zvuk. Neřekl jsem ani první větu, ani druhou větu. Takže myslel jsem nás všechny poslance bez ohledu na politickou příslušnost a nemyslel jsem, že by to měl někdo číst místo pana poslance Babiše. A já mám ještě... já jsem tady včera několikrát v té debatě položil opozičním poslancům ne řečnickou, ale vážně míněnou otázku. Ale abychom mohli vést racionální debatu, tak potřebujeme znát i názor opozice na ten dokument.
Takže já jsem velmi rád, že si to nastudoval od toho minulého vystoupení a že už se posunul i v téhle věci. Takže moc mu za to děkuji.
Děkuji. Další přihlášený s faktickou poznámkou je pan poslanec Bohuslav Svoboda a připraví se pan poslanec Vondráček.
Paní předsedkyně, dámy a pánové, jsem doyen tohoto sboru a jsem člověk, který se celý život živí rakovinou. Byl jsem u toho, když se vyvíjela vakcína proti HPV. Musím těmato rukama uřezávat prsa těm ženám, které tu rakovinu mají, a není nikdo v této místnosti, kdo by o tomto problému věděl víc než já. Proto je mi strašně líto, že pan poslanec Babiš v tuto chvíli říká věci, které jsou nesprávné, nepřesné, to je úplně jedno, ale že mluví proti tomu, že chceme dostat do zákona mechanismus, který zvýší peníze, které budeme mít ve zdravotním pojištění. Že konečně po letech jsme dospěli k tomu, že budeme mít automatickou valorizaci za státní pojištěnce. Že budou moct pojišťovny pracovat s tím výhledem, jaké peníze budou mít.
Zůstává otázkou, zda masivní škrty v příjmech zdravotních pojišťoven nemají za cíl právě privatizaci nebo cílené problémy některých zdravotních pojišťoven. Podle odborníků jsou ohrožené minimálně tři zdravotní pojišťovny, které nemusejí přežít. Tyto škrty navíc přicházejí v době, kdy rostou náklady téměř na vše. Nepočítá se se zdražením energií ani s dvoucifernou inflací. Dnes už jsou první nemocnice, které mají problémy, protože jim radikálně rostou náklady na energie. Zdražuje se jídlo pro pacienty, zdražují léky, služby, jako jsou prádelny a podobně. Od okamžiku, kdy tyto nemocnice dostane vláda na hranu existenčních problémů, je už jen další krok k tomu, říci, že je potřeba nemocnice privatizovat. Rozprodání zdravotnických zařízení, zejména těch páteřních, je ale cestou do pekel. Podívejte se, jak zdravotnická zařízení, která se dostala do soukromých rukou, dopadla. Samozřejmě že ne všechna. Ale většina z nich byla katastrofou z hlediska dostupnosti lékařské péče. Nemůžu se zbavit dojmu, a doufám, že je mylný, ale mám pocit, že vláda Petra Fialy chce vrátit naše zdravotnictví o desetiletí zpět. V době, kdy se začíná vyhrabávat z covidových problémů, mu nasadí další finanční ránu, aby fungující systém zlikvidovala. Nechci předjímat, z jakých je to pohnutek. Apeluji na vládu, aby si tyto dnešní kroky rozmyslela. Sice možná dnes přijdou o politické body, ale v budoucnu zachrání zdraví a lidské životy. A to by mělo být mnohem cennější. Děkuji za pozornost.
Ruší svoji omluvu pan poslanec Jiří Navrátil a pan poslanec Roman Bělor. S faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr Válek a potom s přednostním právem pan předseda Okamura. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Tak já samozřejmě na ty rozumné návrhy, které tady padají, musím reagovat, to bych byl špatný ministr zdravotnictví, kdybych nereagoval. A pak to řešení, které navrhujete, prostřednictvím pana předsedajícího, pane poslanče, je určitě dobré, tak já to beru jako zdviženou rukavici. Když s tím na příští Asociaci krajů pan hejtman Vondrák přijde, s tímto návrhem, já určitě nebudu proti.
Vážené dámy a pánové, takže jsme tady strávili dva dny, jednu noc, a výsledek té debaty je přesně ten, co jsme říkali my v SPD. Vláda bere 14 miliard korun zdravotním pojišťovnám, vláda tím zhorší dostupnost zdravotní péče pro naše občany. My jsme tady udělali maximum možného pro to, abychom hájili občany České republiky, protože jsme proti tomu, aby se zhoršovala dostupnost zdravotní péče. Touto vládou Petra Fialy a koaliční vládou ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Pirátů prosazované opatření tedy samozřejmě způsobí v relativně krátké době vážný propad příjmů zdravotních pojišťoven. Je tady i vysoká inflace, to je každému jasné. I teď jenom během toho jednoho dne, že se odkládají výkony z různých důvodů. Proto jsme tady dali návrh na zamítnutí. O tom se tady bude hlasovat, aby se jasně ukázalo už při hlasování, kdo jak se k této záležitosti staví.
První, abychom zkrátili lhůtu na projednávání mezi prvním a druhým čtením o 45 dnů na 15 dnů. Kdyby to neprošlo, tak aby to bylo o 30 dnů na 30 dnů.
Nyní s přednostním právem paní předsedkyně Schillerová.
Soudní spory pacientů domáhajících se léčby, výzvy odborných společností. To nebylo, že vždycky do toho hodil vidle ministr, aby to mohl manipulovat a přihrát svým kámošům. Konceptní systém zlepšení dostupnosti organizace péče, přístupu k péči, stability a kvality zdravotní péče. Strategické cíle, jaké jsme měli, nebo máme, nebo jsou, nebo snad ministr si to někdy přečte. Je to materiál pojišťoven. Strategické cíle - dlouhodobá stabilizace zajištění dostupnosti zdravotních služeb a financování zdravotních služeb z prostředků VZP, současné splnění všech tří cílů. Zajišťování dlouhodobé a stabilní dostupnosti zdravotních služeb, organizace péče a přístupu k pacientů k péči. Ano, pacient na prvním místě. A tam jsou ještě velké rezervy. Tak doufejme, když dnes ministr financí říká, že ano, že zůstatky jsou vysoké, tak uvidíme, jak to bude vypadat příští rok a jak to ty pojišťovny zvládnou, ale je potřeba asi vědět, že jsou tam nějaké rezervní fondy. Investujeme do zdravotní péče, to byla strategie, změna přístupu. Zdravotnictví je priorita, pro nás byla absolutní priorita zdravotnictví. Hodnota investice do zdraví, ne pouze náklad, ale nový koncepční systémový přístup zdravotní politiky. Investujeme do zvýšení dostupnosti zdravotní péče, to byla naše strategie, to je naše strategie. A já nevím, snad tady se aspoň shodneme, když všechno odmítáte, co my navrhujeme, ale snad zdraví našich občanů by mohlo zajímat i novou vládu. Investujeme do zvyšování a standardizace kvality zdravotní péče. Investujeme do zlepšení organizace zdravotní péče a průchodu pacienta systémem. Investujeme do rozvoje a stabilizace sítě smluvních poskytovatelů zdravotní péče. Strategie zacílená na aktivní zajištění a zlepšení dostupnosti zdravotní péče a hrazených zdravotních služeb. Byla realizována za nás nová strategie zacílená na pacienta, dostupnost a kvalitu. Není to všude stejné v naší republice, není to, jsou tam velké rozdíly, a je proto důležité realizovat tuto strategii: Proto mám obavu, jestli skutečně nová vláda bude pokračovat v nastavené strategii. A to je strategie například VZP, tam, kde teď sedí nová koalice, zvolili jste tam nové lidi, tak doufejme, že se v tom bude pokračovat. A jsou tam velké rezervy v tom, že kdyby si všichni přečetli ten prospekt, ano, a můžete se smát, že jsem ho vymyslel a jsem na to hrdý a pyšný, že jsem to udělal, a samozřejmě jsem to udělal pro lidi. A to, že jste vzali 14 miliard zdravotním pojišťovnám, je... nevím, proč jste to udělali. Ano, mají zůstatky, ale jaký bude ten vývoj? Tak řekněte, co bude příští rok. A těch příjmů máte mraky. Já jsem ještě ani neslyšel, že by stávající vláda vůbec řešila evropské fondy, kolik tam máte peněz. A máte tam dvakrát tisíc miliard nových programů a Modernizačního fondu. Takže peněz máte dost. Podívejte se na zisky ČEZu, násobně vyšší, můžete si vzít speciální dividendu. Konečně se už podívejte na OKD, tam máte peníze. Více než 100 miliard. A tyto peníze máte díky tomu, že lidi platí vaši inflaci, za kterou nemůžete, ale díky které zkrátka máte obrovské inkaso. Obrovské inkaso. Takže já vám za to moc děkuju. Nemám peníze. Ale já kdybych byl vámi, tak bych to Síkelovi nikdy nedal, protože my jsme vám doporučovali, protože vy jste přišel o peníze, o cash flow. Vy jste měl vzít Síkelovi: Hele, udělej si to jako Německo.
Státních hmotných rezerv. Kdybychom to udělali ten den, jak jste nám opakovaně a tvrdohlavě tvrdil, tak jsme platili 160 eur jednotkovou cenu. Druhá věc, o které mluvíte, to je věc, která je už ošetřená v krizovém opatření. Viděl jste rozpočtové opatření. Ty zdroje se pak budou muset přikrýt v rámci novely. Já to říkám všem. Je to úplně jednoduché, vzal jsem to z těch kapitol, kde jsem věděl, že do konce září si to můžu dovolit z těch kapitol vzít. Že je tam potom vrátíme, je naprosto logické. To není ani zázrak, ani kouzlo.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Celou situaci z rána jsme si vysvětlili a uzavřeli jsme to tím, že rozprava byla otevřena a všechny návrhy, které zazněly, byly v souladu. Každopádně příště je potřeba používat to, že je explicitně třeba říct, že se otevírá obecná rozprava. Děkuji za vstřícnost, my jsme si to vysvětlili.
Takže jej avizuji pro ostatní poslance a poslankyně.
U mě to bude více o číslech. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Protože tady toho padlo již hodně, tak já se budu snažit soustředit spíš na to, co mě trápí. Ale teď mi dovolte říct něco z hlediska finančního. Takže já se budu soustředit a držet se svého kopyta. Když hnutí ANO převzalo v prosinci roku 2017 resort zdravotnictví, tak já si troufnu říct, že to byl skoro stav klinické smrti. Ten resort byl podfinancovaný.
Já poprosím kolegyně a kolegy o ztišení, přesunutí jejich rozhovorů do předsálí, aby tady byl klid na vaše vystoupení.
Budu se opravdu snažit být věcná. Ale mluvím samozřejmě i o stavu veřejného vysokého školství ve vztahu ke zdravotnictví. A já neříkám, že jsme to vyřešili. V žádném případě. To nikdy nekončí. To je obrovská studnice problémů, a pokud do toho už trošku máte vhled, tak určitě mi dáte za pravdu. Ukázalo se to v covidu, kdy najednou my jsme zvažovali, že stáhneme... Můj kolega Adam Vojtěch, já s velkým respektem na něho vzpomínám, můžete ho kritizovat horem, spodem, nikdo si neprošel takovým peklem jako on.
Ten resort nikdy nebyl nastaven na to, aby byl schopen vůbec získávat evropské peníze. Nejmodernější. Nejmodernější centrum prevence bude na Žluťáku v Brně. To nebylo, že ostatní onkologická centra mají skončit, to je nesmysl. A teď poslouchám, že ten projekt a ty peníze se mají někde rozdělit, nevím, jakým způsobem, že je potom nikdo ani pořádně nedohledá. Já chápu, že to má být v areálu Motola. Babiš si to nedělal pro sebe, Babiš to chtěl pro lidi. To nejsou moji úředníci, pane kolego. Proč to říkáte? Kdo je můj úředník? Za nás tam přišla paní profesorka Vašáková, kterou teď nový ministr vyštval. Vyštval. To je jedno, asi s ním nechtěla dělat, tak se vrátila tam, kde je - A bylo by dobré, aby to vnímal i pan ministr financí. On říká, že udrží ty státní pojištěnce. A tady naposledy říkal pan Výborný... Přiměřená. Já myslím, že ODS s tím má bohaté zkušenosti, podívejte se ve středních Čechách, jak to je, a v Ústeckém kraji a další.